Takže tolik k tomu, co tady zaznělo od kolegyně Langšádlové nebo od paní poslankyně Fialové. Nebudu jí vysvětlovat a zdržovat tady, abych jí objasnila, jaký je rozdíl mezi bezpečnostními sbory a ozbrojenými silami. O to bych poprosila kolegy z výboru pro obranu z její strany. Dostala jsem od zástupců sdružení LEX takový souhrn některých zajímavých informací právě z té zprávy ECHA. A ani tato dohromady vybraná zjištění, selektivně, neprokazují škodlivost používání olověného střeliva na životní prostředí či na zdraví člověka či zvěře, vyjma vodního ptactva na mokřadech, kde ale, jak už jsem tady říkala já i někteří kolegové, je olověné střelivo už dávno zakázané. Studie si v důkazní nouzi na mnoha místech vypomáhá prohlášením - olovo je považováno za látku, která je škodlivá v jakémkoliv množství. A to včetně míst, kde je to v rozporu se zdroji. Tam dokonce někde, na jednom místě, zdrojová studie uvádí, že množství olova vstřebávaného lidským organismem ze zvěřiny je pod bezpečným zdravotním limitem.
Takže tady si myslím, že skutečně ten potenciál je obrovský, a proto prosím o podporu této verze.
Nicméně vidím, že nás tady stejně většina je, tak počkáme symbolicky chviličku, kdyby náhodou někdo byl v kuloárech, nějací jednotlivci. Kdo je pro? Já děkuji tedy panu senátorovi Václavu Hamplovi a postoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v rozpravě dne 10. července na 33. schůzi. Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážený pane senátore, kolegyně, kolegové, já si počkám, až se uklidníte...
Pane poslanče, já si zjednám klid v souladu s jednacím řádem. Stačí se obrátit na mě.
Obrátil jsem se na vás prostřednictvím mikrofonu. No, schvalovali, bohužel, protože se to dostalo do dopravy, a já si myslím, že právě v tom je ten zakopaný pes. To je potřeba si říct. Já osobně jsem to podpořil, i když nejsem přesvědčen, že to je úplně ta nejlepší cesta. Teď se vrátili známí od řeky Mosely, moselské víno, moselské ryzlinky. Pokud jste tam byli, tak se tam jezdí také na kolech, a rozhodně u těch kiosků ti cyklisté si prostě tu vodu nedávají. Dají si tam tu decku vína a jedou. A my tady pořád říkáme, že prostě to nechceme. Já si myslím, že takhle by to prostě fungovat nemělo.
Děkuji panu senátoru Vystrčilovi. Otevírám rozpravu. S přednostním právem je do rozpravy přihlášen pan předseda Michálek.
Myslím si, že to je jasné každému občanovi. Například ve Velké Británii, když sedíte ve dvou parlamentech, tak taky neberete dva plné platy, ale krátí se to tam na nějaké procento. Náš návrh byl širší, pokrýval kumulaci i u dalších funkcí. Bohužel ten návrh neprošel. Chtěl bych se tady zastat trošku starostů. Takže to je stanovisko poslaneckého klubu Pirátů. A tak budeme taky hlasovat, aby byl obhájen ten původní návrh Poslanecké sněmovny.
Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jednou to bylo do horní komory, dvakrát to bylo sem do dolní komory. Jde to, samozřejmě že to jde. Musím to říct úplně otevřeně. Protože oni říkali, že jsou proti kumulaci funkcí. Ano, to si dovedu představit. Dobře. Pokud se parlament rozhodne, je to jasně dáno a nemáme se o čem bavit. Nevím, proč to děláme. Jenom voliči. Voliči rozhodli, jestli se jim to líbí, nebo nelíbí. To oni hodnotí tu práci, za kterou mě poslali sem do té Sněmovny. Buď tedy zakážeme kumulaci funkcí se vším všudy - tady přirovnávání ministrů k parlamentářům... Tomu rozumím. A můžu vám říct, že to jde. Někteří kolegové mají zkušenost, že to jde. Ale musíte na to mít, jak se říká lidově, koule. Jinak to prostě nezvládnete. A říkám, nechte to na voličích a nechte to na jednotlivých členech parlamentu, kteří jsou zároveň komunálními politiky, protože je to jejich rozhodnutí. To je potřeba také říct, že to něco stojí. A právě proto mi vadí, že my tady zákonem říkáme, potrestáme ty starosty, hejtmany, ty úspěšné - protože co kdyby náhodou si přišli na moc peněz? Také mi vadí to, že většina, až na výjimky, těch politických skupin mezi sebou starosty a hejtmany nemá, říkám až na výjimky, a posuzují práci někoho, o které nic nevědí. Dámy a pánové, vezměte rozum do hrsti a zamítněme tento návrh zákona.
Prosím, máte slovo.
Já jsem taky starosta - devátý rok, třetí volební období třetího největšího města v Královéhradeckém kraji. Jsem druhým rokem poslancem Parlamentu České republiky. A víte, kdo o tom rozhodl?
Předávám slovo na faktickou poznámku paní poslankyni Černochové. Prosím.
Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla vaším prostřednictvím ctěné paní kolegyni demokratce Langšádlové sdělit, že pro zařazení tohoto bodu hlasovalo 174 poslanců a poslankyň, takže se mi trošku nelíbí to, že tady zpochybňuje to, že se Poslanecká sněmovna jako suverén nějakým způsobem rozhodla, že toto považuje za prioritu. Z vystoupení paní poslankyně Langšádlové bohužel čiší absolutní neznalost této problematiky. Odvolává se tady na něco, co nikde není písemně dáno. To už v naší legislativě je. A přesně to jsou ty důvody, proč si myslím, že se o tom tady máme bavit. Tak to přece vůbec není, paní kolegyně prostřednictvím pana místopředsedy! Tady naopak má Evropská unie jedinečnou příležitost ukázat, že tady skutečně nebude přijímat další absolutní nesmysl. Možná paní kolegyně nezaregistrovala to, co tady říkal pan ministr vnitra Hamáček. Samozřejmě negativně!
Děkuji za slovo. Já jenom naprosto respektuji to, kolik kolegů se rozhodlo tento bod podpořit, a proto to tady také dneska projednáváme. A tady bylo několikrát řečeno, proč nepřijímat tuto směrnici, tak si vám dovolím citovat z informace, kterou mně zaslal ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí, který, předpokládám, že je řádně informován, a kde je tato věta. Prosím o to, abychom se dobře poslouchali: Otázka plošného zákazu olova v munici je úplně něco jiného a v první řadě žádný konkrétní legislativní návrh nebyl předložen. Děkuji.
Děkuji.
Dovolte krátkou reakci, abych se zastal své kolegyně. Ale jaksi být mimořádně znepokojen nebo předstírat mimořádné znepokojení v okamžiku, kdy opravdu nevíme, bude-li vůbec něco navrženo a bude-li, tak co to bude, tak to je diskuze, které velmi málo rozumím. To není problém. Je pravda, pane poslanče Ondráčku, že není v tom vašem světě.
Děkuji. Dalším v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Jiří Mašek a připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.
Někteří poslanci neslyší.
Já jsem chtěl upozornit na tři věci. Domnívám se, že toto je kámen úrazu. Velmi se těším na písemné odpovědi Ministerstva zdravotnictví, které tento zákon bude muset realizovat. Druhá poznámka, kterou mám.
Je to skutečně jenom krátká poznámka k tomu, jak rozporuplné věci tady probíráme.
Nemám tady další přihlášku do rozpravu. Pan senátor Václav Hampl má zájem. Pane senátore, můžete klidně vystoupit. Taky. Pane senátore, máte slovo.
To je jistě pravda. To je také nepochybně pravda. Jenom chci říct, že tady zaznělo, že primárními autory této úpravy jsme já a Jitka Seitlová. Podnět přišel především od Jitky Seitlové, která je bývalá zástupkyně ombudsmana. Čili je hezké, že máme mlčenlivost, ale v řadě případů prostě úplně nefunguje. To není úplně tak. Čili to by byla věc na nějakou podrobnější přípravu, důkladnější spíše ze strany ministerstva.
Prosím.
Vážený pane předsedající, opravdu velmi stručně. Myslím si, že skutečně přínos lékového záznamu je obrovský a je to obrovský posun v zajištění lepší kvality a bezpečí péče o pacienty.
Vyzývá všechny orgány Evropské unie, aby při zpracování a schvalování jakýchkoli prováděcích předpisů důsledně dbaly na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí Evropské unie. Ještě jednou: "Vyzývá všechny orgány Evropské unie, aby při zpracování a schvalování jakýchkoli prováděcích předpisů tyto důsledně dbaly na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí." Vyzývá předsedu vlády, aby podnikl všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové unijní legislativy, která by narušovala český právní řád v oblasti obchodu, kontroly, nabývání a držení zbraní, a tím nevhodně zasahovala do práv občanů České republiky. Tak ještě jednou: "Vyzývá předsedu vlády, aby podnikl všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takových prováděcích předpisů, které by narušovaly český právní řád v oblasti obchodu, kontroly, nabývání a držení zbraní, a tím nevhodně zasahovaly do práv občanů České republiky."
Návrh byl zamítnut. Než zahájím hlasování, je tady žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji všechny. Nechám hlasovat o usnesení, které přečetla paní poslankyně Černochová.
Žádá předsedu vlády, aby inicioval nová jednání o způsobu vytvoření funkčních opatření, která povedou k potírání nelegálního obchodu, nabývání, držení a jiné nelegální manipulace se zbraněmi, střelivem a výbušninami v rámci zemí Evropské unie." Pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády České republiky, předsedu Evropské komise, předsedu Evropského parlamentu a další představitele orgánů Evropské unie a parlamentů členských států Evropské unie."
Návrh byl přijat.
Děkuji, pane místopředsedo. Nyní jsme se vypořádali s hlasováním per partes a můžeme tak hlasovat o celém návrhu usnesení. Mám to číst ještě jednou celé? Takže to původní usnesení, které schválil výbor pro obranu, s nahrazenými slovy místo "unijní legislativy" "prováděcích předpisů" ve všech pádech.
Děkuji za shrnutí. Zahájil jsem hlasování o návrhu usnesení jako celku. Děkuji taky, končím projednávání tohoto bodu. Dalším bodem je
Omlouvám se, pane předsedající, kolegyně, kolegové.
Nezpochybňujete hlasování? Název bodu jsem přečetl. Vítám mezi námi senátora Miloše Vystrčila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové - Znovu bych si dovolila uvést, co návrh tohoto zákona přináší.
Ze zprávy vyplývá, že výše uvedené způsoby používání olova představují významné riziko pro životní prostředí a zdraví lidí. Na základě této informace ECHA doporučila Evropské komisi zpracovat návrh na zákaz použití střeliva s obsahem olova při střelbě v mokřadech. Tento návrh byl v období září až prosinec 2018 projednán dvěma odbornými výbory ECHA, které návrh doporučily ke schválení. Česká republika je v obou výborech zastoupena experty, kteří se se závěry ztotožnili. Další krokem legislativního procesu je projednání návrhu v komitologickém výboru Evropské komise, dále jen ve výboru. Některé země vyslovily názor, že návrh je málo ambiciózní, a požadovaly rozšíření zákazu na jiné druhy střeliva, s čímž ale jiné členské země - opět včetně České republiky - nesouhlasily. Vláda České republiky plně sdílí názor na nepřijatelnost plošného zákazu použití olova v munici, zejména pak ve střelivu používaném armádou a policií. Nelze však pominout ani druhou stranu věci, to jest, že olovo je těžký toxický kov, který představuje významné zdravotní riziko. Diskuse o jisté míře restrikce použití olova je proto legitimní, avšak je vždy nutné přihlédnout ke kontextu, ve kterém je olověná munice využívána, její funkčnosti. Je nutné také prokázat dopady náhražek do životního prostředí, stejně jako socioekonomickou přijatelnost alternativ. Problematikou se zabývá Ministerstvo životního prostředí v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany, které zastupuje Českou republiku v Evropské agentuře pro obranu. Společně formulujeme názor, že zákaz olova v munici užívané obrannými a bezpečnostními složkami není možný. Děkuji za pozornost.
Poprosím pana ministra vnitra, který je přihlášen s přednostním právem před otevřením rozpravy.
Chci poděkovat paní poslankyni Černochové, že se věnuje této problematice a upozorňuje nás na případné problémy, které by mohly nastat v důsledku snahy evropských orgánů zlepšit ochranu životního prostředí. Jenom pro informaci, policie ročně spotřebuje více jak 13 milionů kusů střeliva. Jsem přesvědčen, že budou sdílet ten náš, protože si nedokážu představit ministra, který by akceptoval takto zásadní omezení akceschopnosti policie, ale je dobré toto téma otevřít a zjistit nálady v jednotlivých členských státech. Trošku mi to připomíná debatu, kdy tady byly snahy o zavedení emisních norem na vojenské automobily a tanky. To se taky asi míjí účinkem.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážení páni ministři - ministryně tu zatím žádná není. Děkuji svým předřečníkům za to, že tu shrnuli v podstatě ve velmi dobře strukturovaných odpovědích to, co by nám vlastně plošný zákaz olova ve zbraních, střelivu a rybářských olůvkách přinesl. Museli bychom zakázat olovo třeba v rentgenových přístrojích, kde je používáno k odstínění od gamazáření, a tak dále. A to už bychom to mohli rozšířit opravdu na všechno. Trošičku dost.
Je tady určitě podle mě povinnost Poslanecké sněmovny, abychom se tou situací zabývali a vyslechli si informace ministra životního prostředí a ministra zemědělství, jak s tou situací naložit, v čem případně my můžeme být nápomocni, abychom legislativou umožnili takové změny, aby byl možný zásah dříve, než ta situace bude v případě bekyně velkohlavé či hraboše podobná té kůrovcové kalamitě.
Dobré odpoledne, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové. Děkuji za slovo. Vysvětlím, o co jde. Je potřeba vnímat i tuto rozpočtovou zodpovědnost, kterou německá koalice deklarovala. Nejdeme žádným jiným směrem, ale rádi bychom tuto úpravu projednali tady na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji pěkně.
Dovolte mi, abych jenom zkráceně okomentoval, o co se v tomto sněmovním tisku jedná. Návrh chce současně docílit toho, aby úřady práce mohly lépe postihovat rodiče, kteří neposílají své děti do škol. Já jsem avizoval, že s tímto návrhem, který už leží na plénu Poslanecké sněmovny více než rok, dnes prostřednictvím našeho poslaneckého klubu vystoupím.
Jsem trošku nachlazen, tak velmi krátce. Máme možnost zlevnit bydlení, které je enormně drahé. Myslím si, že to je další krok, který jim komplikuje cestu za vlastním bydlením. Vy dobře víte, že tu diskutujeme dlouhodobě o bytové krizi. I z tohoto navýšení samozřejmě stát čerpá vyšší příjem z DPH. Jak už jsem říkal, úkol na straně státu je snížit regulaci stavební, nicméně to je úkol dlouhodobý. V takové chvíli my máme velmi jednoduchý nástroj na to, jak alespoň částečně tuto situaci - nedobrou situaci - lidem ulehčit. Takže my, vedle centrální banky, zatěžujeme naše spoluobčany. Potřebují mít v situaci, kdy je pro ně každá koruna dobrá, když si pořizují vlastní nemovitost, tak v této situaci je nutíme k tomu, aby měli ještě větší podíl vlastních zdrojů, než požaduje centrální banka, větší podíl vlastních zdrojů kvůli tomu, že ještě budou muset zaplatit daň z nabytí nemovitosti. Ta daň z nabytí nemovitosti netvoří pro státní rozpočet dominantní zdroj příjmů, je to kolem 13 miliard. Já jenom dodám, že podle návrhu státního rozpočtu počítá Ministerstvo financí s růstem inkasa, s růstem příjmové strany rozpočtu meziročně o více než 100 miliard navíc. To je jediná cesta, jak ten enormní nárůst cen v posledních letech vrátit na nějakou normální úroveň. Prosím, pomozme lidem, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení. Pomozme jim, aby se jim situace zlepšila a více rodin, více mladých lidí si to vlastní bydlení mohlo pořídit. Apeluji na vás, abyste vyšli mladým rodinám a lidem, kteří si zodpovědně chtějí pořídit vlastní bydlení, abyste jim vyšli vstříc a tuto daň zrušili.
Vážené dámy a pánové, máme tady návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti, takže já řeknu stanovisko SPD. SPD dlouhodobě prosazuje zrušení daně z nabytí nemovitosti. Dlouhodobě říkáme, že není logické, aby stát danil občanům již jednou zdaněné peníze, protože nemovitosti jsou kupovány za legální, zdaněné peníze. No tak tady máme systémový krok. Toto je skutečně systémový krok. Zlevněme nemovitosti tím, že zrušme daň z nabytí nemovitosti. Tady zaznívají debaty ze strany vládních poslanců, že prý to bude nějaký výpadek. Jde to úplně jednoduše, je to pouze o prioritách vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM. O ničem jiném. Peníze jsou. Žádný výpadek v rozpočtu by to nebyl. Takže za nás říkám - těch možností je mnohem více, samozřejmě, po vzoru Francie můžete, vážená vládo, stáhnout vojáky z Afghánistánu, můžeme zrušit tu škodlivou a nepovedenou inkluzi ve školství, je tady celá řada záležitostí, kde lze ušetřit obrovské peníze.
Nyní prosím pana poslance Munzara.